Kdo je proti?
Ano, byly vyčerpány a nyní můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Děkuji.
Říkám, tím, že pan premiér je omluven z vážných důvodů, tak nemám problém s tím, že u toho není.
Rozumím tomuto návrhu. Můžeme hlasovat o procedurálním návrhu, tak jak ho teď zopakoval pan předseda Stanjura. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Prosím, máte slovo.
A my, co tady jsme to druhé období, tak vidíme jakousi kontinuitu. A to považuji za podstatné. Že to je kontinuita ke kvalitě. Možná si vzpomenete, kolik interpelací jsme v minulém období vedli vzhledem k nefunkčnosti informačního systému. Ale v každém případě je to jednoznačně návrh, který jde správným směrem, a to směrem ke kvalitě.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, ano, já to chci potvrdit. A ještě k tomu, co říkal tady pan profesor Rais. Udělali jsme nový informační systém a ušetřili jsme 70 milionů korun České republice. A ten informační systém se nyní provozuje za polovinu tehdejší ceny. Takže já si myslím, že to byl dobrý počin, a myslím si, že je potřeba v tomhle systému pokračovat.
Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím. V rozpravě nezazněl návrh na vrácení nebo zamítnutí, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Je nějaký jiný návrh na garanční výbor? Opět jsem přivolal všechny k hlasování a můžeme hlasovat o přikázání garančnímu výboru. Kdo je proti? Hlasování číslo 26, přihlášeno 167 poslanců, pro 150, proti nikdo. Končím prvé čtení tohoto bodu. Jde o Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Lukáš Kolářík.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já mám velkou radost z toho, že vám můžu představit návrh exekučního řádu, který vznikal pod mojí taktovkou devět měsíců, a teď po deseti měsících, co je nahrán do systému, jej můžeme projednat. Tento návrh zavádí tzv. místní příslušnost exekutorů. Tam se píše, že exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle.
Tady opravdu není slyšet, ani já vás neslyším. Dámy a pánové, prosím o klid. Děkuji.
Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení. Dále se tam píše, že exekutor je povinen vykonávat svědomitě své povolání a při jeho výkonu a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost exekutorského povolání nebo ohrozit důvěru v nezávislý, nestranný a spravedlivý výkon exekuční činnosti. Povinný zatížený dluhy bude mít svého exekutora v místě bydliště, čímž se mu zvýší šance svou životní situaci efektivně řešit. Díky tomu poklesne počet dlužníků a sníží se tak i celospolečenské náklady. Pirátský návrh odstraní výrazné bariéry v zaměstnání osob s vícečetnými exekucemi. Zaměstnavatelé tedy nebudou zatěžováni komunikací s mnoha exekutory a řešením souvisejících problémů. Tím také odpadne přebytečná administrativní práce související se zaměstnáváním osob v exekuci. Když tento návrh byl na vládě, tak jsme obdrželi od Ministerstva spravedlnosti nějaké připomínky.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jelikož se jedná o poslanecký návrh, který má podporu napříč všemi stranami a již získal svou podporu, tak budu velmi stručný. Žijeme v 21. století a internet je běžnou součástí našeho života. Není problém si přes internet založit bankovní účet, půjčit si peníze, závazně objednávat služby nebo si nakoupit. O tomto zákonu jsme již slyšeli a četli mnohé. Tento návrh přináší revoluci tím, že každému dává právo komunikovat s úřady elektronickou cestou a úřadům naopak povinnost toto umožnit.
Pane zpravodaji, já vás přeruším a požádám znovu sněmovnu o klid! Už jednou jsem konstatoval, že pokud vedete jinou rozpravu nad jiným tématem, než je právo na digitální služby, zásadně v předsálí!
Měla by tedy odpadnout nutnost dokládat cokoli, co již bylo jednou doloženo. Úřady by si měly údaje sdílet mezi sebou.
Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a otevírám rozpravu. První je přihlášen pan poslanec Martin Kupka, poté pan poslanec Ivan Bartoš a poté pan poslanec Ondřej Profant. Pane poslanče, máte slovo.
Zákon, který teď projednáváme, má opravdu ambici být průlomový, a to hned v několika ohledech. A tím nemyslím digitalizaci, která se často prezentuje jako digitalizace pro digitalizaci, kdy vznikají nové povinnosti, nové úkony, ale jsou jenom digitální. Ten zákon nedělá to, na co bohužel se často hřešilo, že jenom přeloží to, co máme v papírové podobě, jednoduchým způsobem do digitální. Hlavní nástroj, proč to ten zákon může udělat, totiž spočívá v tom, že překonává tradiční český resortismus. Že je schopen v tomto směru se podívat na občana, na povinnosti státu z jiného úhlu pohledu než jiné zákony. Jak zaznělo, tohle není zákon, který by občanům přidělával nějakou novou povinnost. To je zákon, který naopak občanům dává práva. Dává právo, aby pokud se rozhodnou se státem komunikovat elektronicky, tak aby to stát respektoval, přizpůsobil se tomu a v takovém případě ty služby opravdu elektronicky poskytoval, a sám tím ve výsledku ušetřil finanční prostředky. Protože to je klíč, to je zásadní a řekl bych úplně základní intence, proč jsme s tím zákonem přišli. To bych tady také rád zdůraznil. Rád bych zdůraznil také přístup ICT unie a Zdeňka Zajíčka, který celou přípravu toho zákona řídil, a díky jeho iniciativě tady teď vlastně můžeme o tom zákoně debatovat. Já zkusím, byť to tady trochu zaznělo, zmínit, v čem ten zákon opravdu může být prospěšný. Zkusím zmínit konkrétní aspekty, aby bylo patrné, že to není akademická úvaha, že to není salonní diskuse, která by se vedla buď v odborných kruzích, nebo politická diskuse, která by se vedla tady ve Sněmovně. Jedna z věcí, kterou ten zákon opravdu může přinést, je, že nebudeme potřebovat vytahovat z peněženek několik různých dokladů, ale že stačí jeden doklad. A co je důležité - bude mít ty údaje díky tomu mnohem aktuálnější, mnohem přesnější, protože ta plastová kartička je jenom nějaké osvědčení. Ta data se skrývají za ní a díky tomuto zákonu budou dostupná. Pokud se rozhodnete důvěřovat státu a dát mu právo, aby sdílel mezi jednotlivými resorty, mezi jednotlivými agendami vaše údaje, tak to také bude znamenat, kromě toho, že nebude nutné se prokazovat mnoha doklady, že automaticky úřady známé údaje vyplní do automatických formulářů samy, samy je vyhledají, samy s nimi budou pracovat. Myslím, že jsme všichni zažili mnohokrát to, kdy musíme na úřadech vypisovat znovu a znovu údaje, které stát už dávno má, nebo dokladovat nejrůznější výpisy z rejstříků, přestože ten úředník by si je velmi snadno mohl vyhledat sám. V okamžiku, kdy dáte souhlas se sdílením těch údajů, tak od toho okamžiku s tím stát tak musí nakládat a nesmí po vás chtít, abyste znovu a znovu předkládali to, co dávno má. Počítá totiž s tím, že ve lhůtě do jednoho roku vznikne katalog digitálních služeb. Následně bude vláda rozhodovat o tom, v jakém čase s limitem čtyři roky se ty digitální služby budou zavádět. Kdy tedy se ke své službě, třeba stavebního řízení, elektronicky doberete, kdy se doberete jiné elektronické agendy, kterou by stát už poskytovat mohl, ale zatím třeba neposkytuje. To je naprosto konkrétní nabídka. Proto také říkám, že ta diskuse nebude salonní, má tyhle jasné časové kontury a na vládu klade jasný nárok, pokud se pod něj už jednou podepsala Poslanecká sněmovna napříč poslaneckými kluby, že to je závazek myšlený vážně a že to znamená tolik nemluvit o digitalizaci, ale převést to do reálného života, do reálné praxe v podobě digitálních služeb, které občan opravdu bude moci využívat. Na úvod jsem zmínil, že průlom se odehrává v tom, že nabízí překlenutí tradičního českého resortismu. Protože úředník přirozeně musí postupovat tak, že když k něčemu nemá právní zmocnění, tak to neudělá. Jsem přesvědčený, že příklady mnoha jiných států, které nás předběhly v elektronizaci stavebního řízení, dávají dobrý příklad, že to je konkrétní, hmatatelný pozitivní efekt, že má vliv na to, jak se lidem v těch zemích žije. Nebude k tomu potřebovat stále víc a víc lidí, nebude k tomu potřebovat stále víc a víc peněz a také k tomu nebude potřebovat stále víc a víc času.
Takže vedlo to k tomu, že se neukládaly. My jsme na to opakovaně upozorňovali. Ti lidé, kteří se v oblasti trestního práva pohybují, musím říct, tedy konečně i státní zástupci a soudci pochopili, že by bylo dobré na těch vyšších a vysokých stupních řízení justice s tím něco udělat. Také to paní ministryně zdůraznila. Udělali s tím zhruba před dvěma lety. Ale musím říct, že já stále podezřívám, že hlavním důvodem byly přeplněné věznice. Prostě už na ty kratší tresty nemáme věznice. To jistě bude paní ministryně řešit, aspoň jsme se o tom bavili nedávno. Ale ruší se tam ty možnosti přeměnit je na další alternativní tresty. Já vás s tím nebudu unavovat. Myslím si, že je velice dobře zpracovaná Ministerstvem spravedlnosti důvodová zpráva, která to jasně říká. V souvislosti s tím je doplněný i trestní řád. Takže si myslím, že to je velmi dobré. Promítá se to logicky, tyto změny, i do zákona o soudních věcech mládeže. A když už se novelizuje, tak se novelizují i související předpisy. Stanovisko vlády je k takovéto novele logicky kladné.
Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí z místa pan poslanec Feri.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, chtěl bych ministerstvu za tento návrh velmi poděkovat. Myslím si, že to nebude věc, ve které bude nějaký velký politický střet, protože ty rozdíly mezi ukládáním peněžitých trestů nejenom mezi Českem a Německem, ale i Maďarskem a dalšími zeměmi jsou zkrátka tak propastné, že je potřeba to nějakým způsobem podpořit, to ukládání.
Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Obecnou rozpravu končím. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Kdo je pro? Hlasování číslo 24, přihlášeno 164 poslanců, pro 140, proti nikdo. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Nenavrhuje. Děkuji paní ministryni a paní zpravodajce.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás požádala o zařazení nového bodu na program této schůze, totiž bod, který by se jmenoval Financování projektů z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Tehdy totiž proběhla schůzka, která se uskutečnila v prostorách vyhrazených hnutí ANO v českém Parlamentu, a právě na ní se podle zjištění serveru neovlivní. Ministerstvo průmyslu potvrdilo, že náměstek Novotný tento návrh následně skutečně prosadil. Právě z dotačního programu, operační program PIK, čerpaly například Kostelecké uzeniny a především Penam, který získal dotaci ve výši 100 milionů korun na inovační linku na výrobu toustového chleba. Jedná se o projekty v celkové hodnotě přes 161 milionů korun. Evropská komise nyní šetří, zda český premiér neporušuje nová evropská pravidla o střetu zájmu, která platí od 2. srpna loňského roku. Z kraje roku kvůli tomu na řadě českých úřadů proběhla auditní mise. Původně měly být závěry poslané do Česka už v polovině května. Proto došlo k prodloužení lhůty. Konec lhůty pro zpracování návrhů zprávy nyní připadá na 14. června tohoto roku. Děkuji za pozornost.
Další je pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Proto si vás opětovně dovolím požádat o pevné zařazení. Jde o druhé čtení tohoto zákona. Nemělo by se jednat o dlouhou diskusi a bylo by dobře tento zákon posunout dál. Děkuji mnohokrát.
Nyní pan kolega Ferjenčík z místa. Máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím si, že by byla škoda, kdybychom kvůli němu nestihli zákon o místních poplatcích, který je velmi důležitý pro samosprávy.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych požádala o pevné zařazení bodu číslo 235 návrhu pořadu - Informace vlády o ochraně klimatu.
Děkuji paní poslankyni Balcarové. To byla poslední přihlášená do rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Dobrý den. Děkuji za slovo.
Kdybyste na těch jednáních byl nebo vás ta digitalizace zajímala, tak byste možná takhle nemluvil. Prostě jsem popsal tu situaci. Tak si příště odpusťte takovéhle osobní věci. A já vás velmi rád potkám. Vy jste určitě odborník na řadu věcí, na bankovnictví. Účastněte se s námi těch pracovních skupin v projektu SONIA nebo digitalizace stavebního řízení. Je to moderní. Je to přínosné. Bude se vám to líbit.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane předsedající, já to chápu tak, že pan poslanec Klaus hájí ty pravé konzervativní hodnoty, což je ten papír. Tak opravdu tohle asi není ta cesta, kterou se chceme vydat.
Já jsem taky jedním z těch, kteří podepsali tento návrh zákona. A jsem za to rád. Je to dobrý krok a jsem rád, že se na něm dohodly politické strany napříč Poslaneckou sněmovnou. Ale chtěl bych, aby to nebylo vykládáno zle, udělat ještě malou rekapitulaci toho, co se udělalo, než se podal tento zákon, v rámci Ministerstva vnitra a českého státu. Velmi dobrý zákon byl taky zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Ten představuje moderní normu, která upravuje používání elektronického podpisu a dalších elektronických autentizačních prvků, což si myslím, že je taky velmi prospěšná věc pro občany České republiky. Koncepční novela zákona o informačních systémech veřejné správy, která zefektivňuje řízení informačních systémů veřejné správy státem. Taky velmi důležitý zákon. Novela zákona o občanských průkazech, která zavedla elektronické občanské průkazy jako hlavní prostředek elektronické identifikace občanů. Zákon o elektronické identifikaci, který vyplnil poslední výraznou mezeru, která bránila využívání online služeb ve veřejném sektoru stanovením pravidel jednoznačné identifikace v elektronickém světě. A v neposlední řadě také zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, který zajišťuje, že i hendikepované osoby mohou používat online služeb veřejného sektoru.
Také děkuji. A jsou zde dvě faktické poznámky.
To je takový ten úřední jazyk. Klíčový úkol je, aby těch regulací, razítek, potvrzení bylo méně. To je klíčový úkol. Až ve druhém je umožnit těm, kteří chtějí, aby komunikovali se státem elektronicky. A to přináší tento návrh zákona. Takže takhle jednoduché to je. Samozřejmě pokud ten zákon schválíme a současně vláda bude přicházet s dalšími a dalšími regulacemi, příkazy, přestupky, tak to v zásadě ničemu nepomůže. Takže ten zákon je dobře napsaný, má nějaký smysl. To je ten základní problém. A ne že jsme tady vyplnili poslední místo. Všechny štve, že musejí pořád něco vyplňovat.
Děkuji a nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková, poté pan poslanec Bláha, poté pan poslanec Klaus.
Nic, co by toto ohrožovalo, jsem tam nenašla. Takže z mého pohledu na jedné straně pro ty, kteří si chtějí usnadnit pozici, výrazné usnadnění. Takže i já zvednu velmi ráda pro to ruku.
Také děkuji. Nyní je tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Bláha, poté pan poslanec Klaus, poté bych dal slovo panu poslanci Chvojkovi a poté pan poslanec Kupka.
Kdyby to měl být přelomový zákon, tak to bude zákon, kde stát přestane občany buzerovat v nějakých jeho činnostech, ať už podnikatele, nebo občany. Ale znovu, až přijde čas, v této Sněmovně by měly být zákony, které budou odebírat byrokratické povinnosti občanům a firmám.
A další věc.
Děkuji. Prosím.
Opravdu, opravdu nevím, o co komu jde. Najednou to všechno šlo, věci se pohnuly dopředu, sloučila se rozprava, to je to nejjednodušší potom tady, a věc se podařilo posunout. Nevím, proč to v tuhle chvíli uvázlo a kdo na tom má zájem.
Já jsem v minulém volebním období navrhoval novelu exekučního řádu, měla 56 bodů a řešila ty nejzákladnější problémy. Abychom si rozuměli. Protože neobsahovala jenom ty populistické návrhy, že bude jakási lokalizace a že se tím něco vyřeší. A zatím všechny ty novely jsou spíše takové, že jsou úzké, že postihují jenom určitý segment, který je jakoby mediálně viditelný.